Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 232, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat, aby tento bod byl zařazen na program 5. 5. po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na 4. 5. po již pevně zařazených bodech. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen pevně jako první bod po již pevně zařazených bodech. Návrh byl zamítnut. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Dále budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 82 byl zařazen na zítřek 21. dubna po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen v pátek 22. dubna po již pevně zařazených bodech. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen 3. 5. jako první bod po již pevně zařazených bodech, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen 4. 5. jako pevný bod po již pevně zařazených bodech. Kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodu 42 z programu schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Tím bychom se měli vypořádat se všemi návrhy pana poslance Stanjury. A přistoupíme k návrhu, který podal pan poslanec Faltýnek. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Dále budeme pokračovat v dalších návrzích na změny programu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Už zde není takové to mylné myšlení o tom, že se jedná o každou neděli. Ta debata skutečně užitečná byla a já chci jenom zdůraznit jednu věc. To, co odpůrci tohoto návrhu zdůrazňují, že jde o nějakou svobodu nakupujících. Pro ty nakupující budou ostatní dny a já myslím, že veřejnost to přijme celkem s pochopením a nebude s tím velký problém. A ty ostatní návrhy -
Pane senátore, já se moc omlouvám, že vás ruším, ale znovu vyzývám kolegy a kolegyně, aby se ztišili a nechali přednést vaši řeč v důstojné atmosféře.
Takže bych asi zůstal u toho původního návrhu a prosím, abyste k tomu také tak přistupovali.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to poprvé, co na půdě Poslanecké sněmovny vystupuji, abych předložil argumenty proti omezení otevírací doby obchodů. S nadsázkou řeknu, že mě fascinuje, že tento legislativní paskvil nebyl smeten ze stolu hned v prvním čtení a nyní o tomto tématu diskutujeme už ve čtení třetím. Od příznivců restrikcí jsem zpočátku aspoň během těchto diskusí slyšel argumenty, které sice stály na hliněných nohou, ale byly věcné. První z nich patří do kategorie "oni taky". A tak nám tu socialisté a populisté dávají za příklad různé evropské státy, které prodejní dobu určitým způsobem regulují. Když tedy někteří poslanci vyslovují jména zemí, kde omezení prodejní doby platí, nedokazují, že toto opatření je dobré pro Českou republiku. Už Aristoteles věděl, že společnosti jsou různé, a že tedy není dobré automaticky přejímat zákony, které mohou fungovat v jejich zemích. Měli bychom pečlivě pozorovat souvislosti, historický kontext, ve kterém určitá země legislativu přijala. Pochopení hlubších souvislostí přispěje i ke kvalitě zákonů, které přijímáme. A samozřejmě je dobré řídit se také vlastní empirickou zkušeností. Ti, kteří tvrdí, že v Rakousku omezení otevírací doby obchodů existuje, mají pravdu. Už ale nevidí nebo nechtějí vidět problémy, které toto nařízení způsobuje. Stačí se podívat na ten zběsilý úprk pro zboží všeho druhu, dokud jsou obchody otevřeny. Větší počet lidí musí nakoupit za menší čas na stejné ploše. Výsledek? Menší komfort pro zákazníky, více stresu pro zaměstnance. Další z pseudoargumentů, který jsem slyšel, je tento: Dřív lidé trávili svátky se svými blízkými, dnes radši chodí do obchodních center. Pokud obchody zavřeme, lidé se opět vrátí ke svým rodinám. Nepochybuji, že čas lze trávit smysluplněji než bloumáním po obchodních pasážích. Opět se ale jedná o velmi povrchní hodnocení. To je ale důsledek právě sociálního inženýrství, které levice tak často a ráda používá. Nedovolme, aby náš volný čas opět regulovali politici a úředníci. Silnějších vazeb v rodinách určitě nedosáhneme omezením otevírací doby nákupních center. A do třetice všeho zlého, v uvozovkách. Oba případy jistě existují, ale to ještě zákonodárce neopravňuje, aby komukoliv bránili pracovat v určitý den. Připomínám, že pracovat ve svátek není povinnost, ale možnost. Sociální inženýrství tedy nevedlo k možnosti trávit volný čas podle vlastních preferencí. A sociální inženýrství nepřináší lidem nové možnosti ani dnes. Jak jsem již řekl, možnost znamená i svobodu. Proto i dnes apeluji na zdravý rozum. Neregulujme jednání, které není nebezpečné, nesnažme se řídit, co mají lidé dělat ve volném čase. Nejednejme proti smyslu instituce, do které jsme byli zvoleni. Děkuji za pozornost.
Já děkuji, pane poslanče, a prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, já si myslím také, že nejsem nijak velkým příznivcem regulace, která se stala součástí dnešního právního řádu. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Faktická poznámka, která reaguje na mého předřečníka, ke kterému bych se rád obrátil vaším prostřednictvím. Zákaz prodeje o nedělích zavedlo Maďarsko před rokem. Minulý týden ho zrušilo, protože došlo k obrovskému poklesu a krachu malých obchodů, došlo k obrovskému poklesu zaměstnanosti. A ty ekonomické dopady byly tak hrůzné, že po roce zákazu prodeje o nedělích ho minulý týden Maďarsko znovu zavedlo. Já to jenom připomínám, aby to všichni věděli.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. S kartou číslo 3 dnes hlasuje pan poslanec Velebný. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. A dříve než mu dám slovo, poprosím kolegyně a kolegy, aby se posadili na svá místa a nerušili nás v jednání. Nevím, jestli byl vznesen nějaký návrh. Velice se omlouvám, ale nezaznamenala jsem.
Omlouvala pana ministra spravedlnosti.
Já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy. Takže svolám kolegy k hlasování. Hlasování končím.
Dobré ráno, dámy a pánové.
Děkuji. A nyní již přistoupíme k projednávání bodu... S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Pan ministr je na cestě. Bude přítomen na projednávání těchto bodů a já nevím, proč se stala tato situace, kdy byla nahlášena jeho omluva. A omlouvám se celé Poslanecké sněmovně.
Děkuji. A nyní již přistoupíme k projednávání bodu Paní poslankyně Matušovská je omluvena a zastoupí jí pan poslanec Šidlo. Nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Chci poděkovat všem výborům, které se zabývaly tímto návrhem.
Máte slovo.
V Pondělí velikonoční máme zavřeno, to znamená prodavačky nebudou sedět za kasou, ale proč by nemohly zakládat zboží, proč by nemohly dělat inventury, proč by nemohly připravovat na nějakou novou prodejní akci? To znamená, prosím, nepoužívejme argument "obchod má zavřeno, to znamená, zaměstnanci obchodu jsou doma". Nejsou.
Prosím, máte slovo.
Například druhý pilíř důchodového pojištění.
Prosím, máte slovo.
Dobré ráno kolegyně a kolegové. Tady se za ta dvě čtení řekla spousta slov a mluvilo se o všem možném, ale já si myslím, že to, o čem my dnes budeme rozhodovat, je poměrně prosté. Zákoník práce říká, že státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Všichni úředníci mají volno a úřady jsou zavřené, protože prostě se úřadovat dá i ten další následující pracovní den. A vedle této většiny společnosti je několik dalších profesí...
Já s vámi souhlasím, pane kolego, ale přijde mi nedůstojné neustále kolegy okřikovat. Já předpokládám, že si uvědomují, že jsme ve třetích čteních, tak vás poprosím, abyste vydržel, a počkáme, až se Sněmovna úplně zklidní.
Jsou to třeba hasiči, protože i ve státní svátek může hořet.
Já děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Tři faktické poznámky. Paní poslankyně Adamové, potom pana poslance Svobody a poté pana poslance Kučery.
Děkuji za slovo. Ten argument pana kolegy kulhá hned na dvě nohy. Pane kolego Sklenáku prostřednictvím předsedající, když tedy je to tak, jak říkáte, tak proč jste vybrali, nebo proč senátoři, autoři zákona, vybrali jenom pár těch svátků. To je jeden důležitý aspekt toho. Vy tady říkáte tedy prodavačky atd. Koho budeme vyčleňovat z toho a určovat zákonem?
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu, připraví se pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Černoch.
Děkuji za slovo. Nedalo mi to, abych nepoděkoval kolegovi Grospičovi za jeho reakci na moje sdělení, protože on nám sdělil, že všude ve světě se přijmou špatné zákony a pak to stojí spoustu peněz, když se realizují nebo když se musí rušit. Rozumím tomu tedy tak, že souhlasí se mnou, že v tuto chvíli chceme přijmout špatný zákon. Z té argumentace to logicky vyplývá. Logika byl jeden předmět, který mě na gymnáziu učili. Ale to, co říkám já, to si musí rozhodnout každý sám. Každý, kdo má obchod, se musí rozhodnout, jestli chce, nebo nechce prodávat na Velikonoční pondělí, jestli chce jít s tou šlehačkou vyplácet ta děvčata, nebo jestli chce prodávat. Je to jeho rozhodnutí. My mu to nemůžeme nařizovat.
Já děkuji. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno. To bylo platilo pro celou řadu z vás, kteří tady plédujete o svobodě, o všelijakých věcech, které prostě se mají najednou zabraňovat. Zkuste si žít za ty peníze, které ty holky tam dostávají za ty sobotu a neděle a za ty svátky, a pak byste teprv věděli, o co tady jde.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Chtěl bych reagovat na pana kolegu Kučeru, který vystupuje ke všem problémům, a já závidím jeho rozhled. Chtěl bych říci, že pokud si myslí, že mám přesvědčení, že nějaké tři svátky navíc někoho zničí nebo zraní, tak takovou představu opravdu nemám.
Prosím, máte slovo.
Takže oni zase ne všichni jsou na tom tak, že se tomu vyhýbají, ale někteří to, že právě mohou mít ve svátek příplatek, vítají. Takže neberte to pořád tak paušálně, že všem tady pomůžeme. Ono některým z nich možná, kteří se tady, jak někteří tvrdíte, vám ozývají a chtějí to, tak zase se vám třeba neozývají ti, kteří o ty příplatky stojí a kteří jsou rádi za to, že si mohou trochu přivydělat díky tomu.
A teď tady mám čtyři faktické poznámky: paní poslankyně Semelové, pana poslance Grospiče, pana poslance Foldyny a pana poslance Zavadila. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěla reagovat vaším prostřednictvím na paní poslankyni Adamovou. A pokud jde o ty svátky, že jste je s vervou brali, tak věřte tomu, že ty prodavačky by byly velice rády doma. Tak jim přidejme ty peníze, aby měly důstojný plat a nemusely chodit o svátcích, včetně nedělí do práce.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče. Poprosím, aby se sněmovna uklidnila, kolegové nepokřikovali ze svých lavic. Přestože je ta debata vyhrocená, měli bychom zachovávat pravidla slušného chování.
Vidím, že ta diskuse podtrhuje vážnost toho problému. Připojuji se ke svým předřečníkům. A mohu také říci, že právě hypermarkety anebo ty velké prodejny využívají často, velice často, agenturní zaměstnance, využívají brigádníky a to je úplně jiný stav. Také tam řada lidí pracuje jenom na zkrácené pracovní úvazky, mají dělené směny, ty mzdy jsou velice nízké.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Foldynu.
Ale tady je jeden argument, který tady nepadl. To si prosím vás zjistěte. Já to zjištěné mám. Takže to je první poznámka jenom k tomu, jak je placeno těchto x set, možná tisíc lidí.